A já jsem vlastně chtěl jenom slyšet stanovisko Ministerstva vnitra, jestli se k tomuto návrhu přikloní, protože ho pokládám za užitečný.
Jsme ve třetím čtení, tak opravdu jenom minimálně. Ne hlavně. Myslím si, že ve světle tohoto zákona vodňanské kuře nebude možné, nebo bude započítáno do voleb. Těžko si představit, že by nějaké reklamy, o kterých ten koncern ví, by se mohlo tvrdit, že o tom ten zadavatel neví. Takže to je součást kampaně. V podstatě jste vypíchli dva pěkné příklady, o co nám tu jde, aby ten zákon fungoval. Není to úmysl, výmysl náš. Je to zkrátka návrh, jak trochu vylepšit tu situaci, která existuje. Tolik na vysvětlení.
Tak v tom případě řádná přihláška pana poslance... Chtěl. Omlouvám se, pane poslanče. Pan ministr, potom pan poslanec Fiedler.
Takže tento materiál prostě podpořit nemůžeme. Ale budeme optimisté a budeme doufat, že se v budoucnu dožijeme dalších podobných kroků, jaké dnes učinili prezidenti Turecka a Ruska. Děkuji vám za pozornost.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Gabal.
Děkuji, pane předsedající. Já mám dojem, že kolega Černý měl na mysli ty zeleně oděné turisty, co se pohybovali na východní Ukrajině zhruba před dvěma lety. Tak to je ta turistika, ano. Já jsem chtěl jenom několik základních bodů a upozornit vás na jeden důležitý aspekt těch misí. My nadále udržujeme poměrně velice vysoké zapojení Armády České republiky v misích, zejména v těch třech klíčových operacích, teď Afghánistán, Mali, Irák. A to zatížení je poměrně, abych tak řekl, neklesající. V tomto smyslu musíme také ještě akcelerovat modernizaci zastaralé techniky, původem sovětské, protože ta už nám dosluhuje a neslouží.
Prosím, pane ministře, jste řádně přihlášen.
To je určitě závažné téma a sebekritika je první krok k nápravě, takže jsem rád, že si to všichni uvědomujeme. To nejsou žádné bojůvky prosím. Že Spojené státy posilují v Evropě a co se pod tím skrývá. Je to vyslyšené přání a to mi skutečně, vážené kolegyně a kolegové, věřte. A není v tom žádná imperialistická ambice, jak by se nám tady snad snažil někdo po vzoru různých internetových adres podsunout. Jenom v jednom tom evropském regionu. V tom smyslu bych taky rád poukázal na Kaliningradskou oblast. Ten nepoměr je do očí bijící. Takže strašit přehnanou vojenskou přítomností Spojených států v Evropě je opravdu mimo téma. Řada, nebo většina aliančních evropských členů naopak má obavu z toho, že Spojené státy nebudou už v budoucnu věnovat evropské bezpečnosti takovou pozornost, jakou si právě evropští spojenci představují, a to včetně velmi hlasitého volání takových zemí, které nám jsou blízké, jako Rumunsko a Bulharsko. To jenom ve vší stručnosti.
Já jsem si dnes opravdu dal obzvlášť záležet na tom, abych nepoužil ani jedno číslo, ani jeden argument, ani těch 77 tisíc jsem si nevymyslel. Budete-li mít zájem, dám vám potom k nahlédnutí, ale předpokládám, že tu možnost máte. A nepovede to k ničemu jinému než k tomu, že se prostě ten počet na relativně malém území bude neustále zvyšovat na obou stranách. To je cesta, kterou jsme se vydali, a zatím v ní velmi úspěšně pokračujeme.
Chci říct, že v tuto chvíli více než sto staveb za více než 230 miliard nezastavili ani ekologičtí aktivisté, ani ekologičtí teroristé, ale byl to pan ministr Brabec z hnutí ANO.
Máte slovo, pane předsedo.
Mě tedy od rána udivuje ten oslavný tón. Vy jste řekl ve svém úvodním slově, že pan premiér dnes něco v Bruselu korunoval. Zkusme si říct fakta. O Pražském okruhu argument, že má mnoho odpůrců - přesný argument bruselských byrokratů. Tomu všemu rozumím. Takže jestli je to mikroúspěch, já nevím. U klíčových obchvatů. A mohl bych jmenovat Opavu, Krnov a další města, kde hrozí, že se bude muset EIA opakovat. A vy těmto lidem zlepšujete podmínky. Ne aby mi aktivisté z Prahy říkali, jak má vypadat cesta v Moravskoslezském kraji a naopak. Schvalte to, nebo nebudeme čerpat. A kde je slyšet náš hlas? Představme si, že bychom v jiné oblasti používali takovou retroaktivitu, kterou po nás Brusel v této konkrétní otázce chce. Kde jsou zastánci jasného odmítnutí principu retroaktivity, ať už pravé, nebo nepravé? Ano, dneska stav je takový, jak Evropská komise říká. Nemám nic proti doprovodnému usnesení k Pražskému okruhu. Ale mě zajímá, co bude s těmi ostatními stavbami. A podle mě přijdou důležitá rozhodování na evropské úrovni, která budou vyžadovat souhlas všech členských zemí. Řekněme si ano, toto podpoříme, pokud vy nám podpoříte například tohle. A k tomu nepotřebujeme moudra odjinud. Zrovna si myslím, že EIA je věc, která by se mohla řešit na národní úrovni. Nevidím žádný důvod. Jak byly přísné podmínky, když se stavěly dálnice v západní Evropě? Jaká EIA tehdy platila? A proč jsme si vybrali tak přísnou verzi, když už jsme implementovali směrnici? Proč vždycky musíme být ti první na pásce, že jsme ještě přísnější, než musíme? Nic víc, nic míň.
A jsou politické strany, které mají docela vysoký majetek. Pronajímají jej, nějakým způsobem pomocí tohoto majetku financují svou vlastní politickou činnost a dostávají své lidi i do pozic členů vlády. Není to stejný problém?
S další faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček.
Zazněly dva příspěvky, které se na mě obracely, cítím se být vyvolán, reaguji v rámci faktické poznámky. Já to tady vnímám jako principiální střet, jestli tady chceme profesionální politiky, kteří v životě v soukromé sféře ničeho nedosáhli, politiky od dudlíku, nebo umožníme lidem s prokazatelnými výsledky možnost vstupu do veřejného života až na úrovni člena vlády. Takže mně jde o princip. A speciálně u tohoto zákona to opravdu bude záležet na vás, na vás a hlavně tady vlevo na vás.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Sklenák, pak s přednostním právem pan ministr Brabec. Prosím, pane poslanče.
Já nevím jak vy, ale já si nemyslím, že úspěšný je jenom ten, který je bohatý a který má holding. Co to je, jít do politiky? My se přece jenom bavíme o tom, že tito lidé by neměli být na pozicích členů vlády.
Já tedy Agrofert znám docela dobře, ale Čepro do něj určitě nepatří.
Prosím, pane poslanče.
Ale já se nemůžu zbavit dojmu, že tento zákon má platit pro příští volební období. Je vidět, že asi fakt nejste politici, protože politik přece neví, co bude po volbách. On může pouze tušit, může předpokládat, ale vědět... Skutečně vám závidím.
Skutečně pan ministr Babiš zatím není majitelem Čepra.
S faktickou poznámkou ještě pan předseda Miroslav Kalousek.
Z hlediska ovládání a tunelování tomu je však úplně jinak. Je to stejné jako s firmou Explosia, kterou koupil společně s firmou Synhesia. Je to úplně stejné jako se společností Čepro, kterou neovládal pouze v době, kdy jsem byl ministrem financí. Teď už ji zase ovládá. A je to úplně stejné jako se všemi státními podniky, které ovládá, sice nevlastní, ale tuneluje v zájmu Agrofertu. A kdo z vás to nevidí a nechce vidět, ten nehájí zájmy České republiky.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Buď ten střet je, nebo není. Já například žádný střet zájmů nemám, ale střet zájmů může mít jakýkoli hejtman, a má, střet zájmů může mít primátor města Hradce Králové, a má, a je to binární kategorie. Proč teď nemluvíme o střetu zájmů? Tak mluvme o něm, nikoliv o tom, že se vztahuje pouze na ministry.
Děkuji panu poslanci.
Druhý systém spočívá v zákazu činnosti při výkonu člena vlády a v zákazu přijímání jakýchkoliv darů. Prvním nástrojem zajišťujícím regulaci střetu zájmů členů vlády jsou prohlášení o majetku, aktivech, činnostech, příjmech a darech a jejich změnách. V některých státech se povinnost odevzdávat prohlášení vztáhla zákonem i na prezidenta státu, členy vlády a jiné vysoké státní funkcionáře. Často bývá stanovena povinnost obnovovat prohlášení v průběhu výkonu funkce pravidelně nebo při podstatné změně. V právních úpravách není výjimkou povinnost opětovného podání prohlášení po skončení funkce. Takřka ve všech zemích, kde je podávání prohlášení formalizováno, existuje registr prohlášení. Prohlášení se podává ze strany členů vlády k různým osobám a institucím, jako je předseda sněmovny, určitě parlamentní výbor, specializovaná instituce, předseda vlády a tak dále. Já bych se jenom zaměřil, jak je omezena činnost člena vlády v souvislosti s jeho možností vlastnit majetek. Pokud se týká Velké Británie, tak ve Velké Británii neexistuje výslovný zákaz souběhu funkce ministra ve vládě s vlastnictvím obchodního podílu. Nicméně ani v tomto případě citovaný předpis neřeší přímou otázku neslučitelnosti výkonu funkce ministra a vlastnictví podílu v obchodní společnosti. Předmětem úpravy je obecný střet zájmů vymezený jako situace, která zakládá překážku mezi veřejným zájmem a veřejnými nebo soukromými zájmy, jež by mohla ovlivnit nezávislý, nestranný a objektivní výkon veřejné funkce. Každý člen vlády musí sestavit kompletní, přesné a pravdivé prohlášení o svém majetku a finanční situaci a předat je prezidentovi. Člen vlády, který se domnívá, že je ve střetu zájmů, je povinen toto písemně sdělit předsedovi vlády, který rozhoduje o vhodném řešení konkrétního střetu. Tím je například zveřejnění osobních zájmů ministra, ministrovo zdržení se při projednávání a rozhodnutí věci týkající se daného zájmu a v krajním případě také odvolání ministra. Rakousko. Obecný zákaz předmětného souběhu funkce člena spolkové vlády s vlastnictvím podílu v obchodní korporaci tento zákon nestanoví. Nicméně abych to nečetl celé, je pravda, že v Rakousku, pokud člen vlády vlastní více než 25 % ve společnosti, tak tato společnost se nemůže ucházet o veřejné zakázky. Pokud se týká Německa, tak německý právní řád neobsahuje výslovný zákaz souběhu výkonu funkcí člena vlády a vlastnictví podílů obchodní společnosti. Podle něj členství ve vládě samo o sobě neomezuje vlastnická práva osob k podílům v soukromých společnostech. Členové vlády se nicméně nemohou účastnit legislativního procesu, jsou-li ve střetu zájmů. O střet zájmů se jedná mimo jiné, pokud člen vlády vykonává úřad nebo jinou funkci odlišnou od funkce vládní nebo jinou odbornou či samostatně výdělečnou činnost, jestliže tyto jsou v jakémkoli vztahu k výkonu funkce člena vlády. Pokud se týká Belgie, tak belgický právní řád rovněž nezná normu, která by zakazovala členům vlády vlastnit podíl v obchodní společnosti. Opět je ale potřeba upozornit na určitá omezení, která se k této problematice vztahují. Ministři například nesmějí uvádět svou funkci ministra v dokumentech a publikacích obchodních společností. Po dobu pěti let po uplynutí funkčního období se bývalý ministr nemůže stát členem vedení společnosti, které za doby jeho funkce bylo vládou uděleno koncesní oprávnění, a ministr se nemůže podílet na zadávání nebo uzavírání smlouvy se společností, v níž má obchodní podíl. Pokud se týká Nizozemska, stejně jako ve všech zmiňovaných případech není zákonem výslovně zakázán souběh vlastnictví podílu v soukromé společnosti a výkonu funkce člena vlády. Konkrétní pravidla pro členy vlády stanovuje etický kodex, který vyžaduje, aby se tito vzdali vedlejších funkcí a vyhnuli se tak zjevnému konfliktu zájmů. Není výjimkou, když norský právní řád nezakazuje ministrům vlastnit obchodní podíly. Já už to zkrátím, omlouvám se za tu délku. Švýcarsko. S ohledem na případný střet zájmů však opět existuje několik výjimek, jež upravuje zákon o organizaci vlády a státní správy. Členové spolkové rady tak musí sami sebe vyloučit z projednávání a rozhodování určité věci, pokud k ní mají osobní vztah.
Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Pokud ne, tak nechám hlasovat o této proceduře. Kdo je proti? Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko. Návrh byl přijat. Je to hlasování 44, přihlášeno je 161, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Mám za to, že už nám zbývá pouze hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Prosím.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volebních kampaní.
Takže prosím všechny, kteří tady hovoří, aby tak nečinili.
Já budu lépe artikulovat. Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou projednán ve druhém čtení dne 1. června 2016 a k návrhu byly uplatněny pozměňovací návrhy. Pro orientaci, jsou stanoveny též limity na volební kampaň. Pro volbu prezidenta se jedná celkově o částku 50 milionů pro prvé a druhé kolo s tím, že pro prvé kolo se jedná o částku 40 milionů. Volby do zastupitelstev krajů. Jedná se o částku 7 milionů v průměru za každý kraj, kde byla zaregistrována kandidátní listina. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu. Mám zde jednu přihlášku, to je pan poslanec Plíšek. Takže pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k tomuto návrhu, respektive budu se vyjadřovat také již k tomu dalšímu návrhu, pokud jde například o Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Stanovení limitů totiž zároveň umožňuje jejich obcházení jinými způsoby, než říká samotný zákon, a to zejména působením soukromých subjektů, soukromých firem při vedení volební kampaně.
Před několika měsíci jsem měla možnost na den s kolegy z výboru pro obranu navštívit naše vojáky na Sinaji. Chtěla bych zde ocenit všechny, kteří tam v nelehkých podmínkách působí. Zmiňoval tuto misi pan ministr obrany. Jsem si vědoma toho, že extremistické a teroristické organizace typu tzv. Islámského státu metastázují a budou metastázovat. Proto považuji za správné, že budeme pokračovat v operaci na Mali. Je logické a správné, že se zapojujeme do pohotovostních uskupení NATO či EU, ale trápí mě, že zde po více jak roce a půl znovu projednáváme mandát a za tu dobu jsme se téměř nijak neposunuli v debatě nad adekvátností ústavního rámce ve vztahu k potřebám flexibility pro nasazování. A zmíním to znova - z tohoto důvodu mě velmi mrzí, že tady není pan premiér. Jsem přesvědčena, že by toto mělo být naprosté minimum, kdy by exekutiva měla mít flexibilnější kompetence. Koho myslím tou exekutivou, je zřejmé. Mrzí mě, že vláda se k této otázce staví takto laxně. Mrzí mě, že i právníci Ministerstva obrany nebyli aktivnější, a to zejména z důvodu svého vlastního zájmu, kdy jsme již mohli dnes nebo v tomto roce projednávat nějaký návrh, který by to vysílání našich jednotek usnadnil, a nezadrhlo se na nějakých procedurách tak, jak se to stalo. Já tuto otázku skutečně i po rozhovorech s příslušníky Armády České republiky považuji za velmi palčivou, a proto bych zde před vámi chtěla avizovat, avizovala jsem to i na výboru pro obranu, ví to i pan ministr obrany, že během léta přijdu s legislativním návrhem na změnu ústavního vymezení vysílání našich vojáků do zahraničí. Samozřejmě nebudu tuto změnu prosazovat sólově. Pokusím se získat pro její iniciaci podporu napříč politickým spektrem a nalézt shodu nad výslednou textací. Tato moje aktivita bude mít ale jednu podmínku. Pokud jste připraveni mě v tomto mém úsilí podpořit, děkuji vám předem. Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě pak načtu návrh usnesení.
Já vám také děkuji.
Rád bych slyšel i jejich názor na některé otázky, ale třeba je uslyšíme jindy při jiné příležitosti. Dovolte mi ale v souvislosti s tím, kde pan premiér teď právě je, připomenout, že brexit je věc, která nás všechny pochopitelně nesmírně zajímá. Už jsme kolem toho slyšeli celou řadu poznámek, analýz, rozborů a ještě bezesporu mnoho uslyšíme. Není prostě třeba politickým vůdcům všechno věřit. Lze také referenda nekonat vůbec. To, co si dost těžko dovedu představit, je, že bychom se pokusili ale vyměnit občany nebo voliče.
Prostě pokud u starosty očekáváme, že pokud se píše v obecních novinách jenom o něm, že je tam nějaký střet zájmů, tak asi kdyby vlastnil sám svoje noviny, tak bychom nečekali nějakou nezávislost. Já noviny, které vlastní ministr, nepovažuji za úplně nezávislé, byť se snažím. Kdyby noviny vlastnil prezident - kdyby noviny vydával prezident republiky, mně by to přišlo tedy podivné. Omlouvám se panu prezidentovi, myslím to velmi obecně.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Přeji pěkné odpoledne. Dnes od 19 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Golasowská. Dále požádám o vystoupení v obecné rozpravě pana poslance Vilímce.
To je úplně jednoznačné. Určitě nechci polemizovat a souhlasím s tím, že veřejnost má určité právo vědět od těch osob, které rozhodují za ně o důležitých věcech na úrovni státu, kraje i obcí, informace o jejich příjmech a darech či o jejich závazcích, které nabyli po dobu výkonu svého mandátu. Je to úplně jedno, protože povinnosti jsou stejné. Ale položím si otázku. Nevím, nakolik onen vstupní majetek, zvláště u starosty malé obce -
Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale prosím sněmovnu o klid.
Jedná se o poměrně velký zásah do soukromí zdůvodňovaný veřejným zájmem.